To říkám především pro kolegu Aleše Juchelku, který říkal, že to je výjimečný stav. Tak prosím pěkně, neříkejme nepravdy, i pro lidi, kteří to sledují, pojmenovávejme ty věci na základě faktů, konkrétních čísel. Přejme si, aby toto zůstalo, abychom se opravdu nedostávali do těch složitých situací. A neříkejte, že někdo něco důchodcům bere a že se na ně nepamatuje. To není pravda!
Děkuji. V obou případech faktické poznámky.
Pokud se někdo dostane do problémů, má volat různé neziskovky, například Člověka v tísni. Píšete tady pro případ exekucí kam. Ale tady píšete také větu: Dále bych vás rád seznámil se základní myšlenkou připravované důchodové reformy. Ta se vás jako nynějších příjemců důchodů nijak nedotkne. - Vždyť to je přece lež! My tady dneska budeme řešit přece snížení řádných valorizací a to se těch důchodců dotkne. Protože pokud se to schválí, tak v tom dalším roce už budou mít nižší výpočet důchodu u řádných valorizací. Ani nechci vidět ty náklady, které to muselo stát, poštovné, tisk a tak dále.
Samozřejmě že ten průběžný systém se pohybuje s ohledem na demografickou linku, s ohledem na ekonomickou situaci, na to, v jaké fázi ekonomické se nacházíme. To všechno má na to vliv. Pak samozřejmě byste také mohl jmenovat roky, kdy to bylo přebytkové. Ale řekněte nám, kde jsou ty úspory, kde, co tím dosáhnete.
Děkuji vám. Nyní pan ministr Marian Jurečka.
Děkuji. To znamená, neplatí to, co jste říkala tady v úvodu, ani to, co jste říkala tady před chvílí, že by těm důchodcům nebylo dáno to, co jim náleží, na základě právě toho vyrovnání té inflace. A inflace jim bude plně 1. ledna každého roku za těch předcházejících 12 měsíců, to období od června do konce června, plně vykryta.
Takže už nechte těch lží, že ten, kdo kritizuje tu vaši přehnanou podporu Ukrajiny, že je proruský. Nelžete už. Pět na jednoho. Takže vám to tady klidně zopakuju znovu a ty lži už si nechte. Protože samozřejmě největší útoky z této strany jsou od lidoveckých poslanců vždycky. Lidovci vždycky lžou a útočí na mě v tomto smyslu nejvíc. Putina jsem nikdy neviděl. Vždycky trestní oznámení na mě někdo. Jen tak dál, jen tak dál. A občané to zajisté vidí, jak tak vidíme. A nestydím se za to, že SPD hájí 3 miliony důchodců proti. To znamená, proto tady jsem. A k tomu prostě nemůžu mlčet. No a zbylo to na lidovce. Zbylo to na lidovce. Takže to prostě tak je. A vy jste to vzali a tak jste za to prostě politicky odpovědní. No vždyť je to dva měsíce zpátky. Vy jste si tady prohlasovali, Fialova vládní pětikoalice, zvýšení výdajů na zbrojení, na zbraně, o 48 miliard korun už v letošním roce. Česká republika na to nemá peníze. Stát na to nemá peníze. Všechno je na dluh. A vy ještě více, protože jste to naslibovali Američanům a v NATO, tak vy ještě více zadlužíte Českou republiku. Místo abyste zmodernizovali gripeny násobně levněji, tak prostě chcete nejdražší americké stíhačky F-35 za 100 miliard. To je úplně... další desítky miliard.
Zástupci vládních poslanců také říkají mladým lidem, že si mají šetřit a investovat, což jistě rádi udělají, zvlášť v situaci, kdy tato vláda zároveň připravuje kardiální podraz na minoritní akcionáře ČEZ. I to jistě podpoří touhu lidí investovat v České republice. Možná to pan ministr Jurečka nebo pan premiér Fiala nikdy neslyšeli, ale již delší dobu existuje obor, který se jmenuje behaviorální marketing. Ten se věnuje mimo jiné tomu, jak lidé upravují své vzorce chování v návaznosti na dění ve společnosti. Tento obor ale také umí popsat, co se stane ve chvíli, kdy spotřebitelé nebo občané dostanou informace, že se stát nechová fér nebo se jim chystá sebrat něco, na co mají podle svého názoru právo. Opravdu si někdo myslí, že mladí, úspěšní, talentovaní a nadějní lidé budou chtít žít ve státě, který jim nedává žádnou perspektivu? Opravdu si pan ministr myslí, že zde někdo bude chtít platit dobrovolně vyšší sociální pojištění nebo daně, když ví, že ve stáří za to nemá garantovaného vůbec nic? Fakt si myslíte, že lidé budou chtít odvádět daně státu, jehož ministři okázale pohrdají prací svých úředníků a zároveň si změní zákony a valorizační schémata v neprospěch lidí podle své libovůle? Nebo si myslíte, že budou chtít žít v zemi, kde se škrtá podpora na vědu a výzkum? Pokud chcete jít v 65 letech, což už asi teď nepůjdeme, tak musíte ukončit studium do 25 let. Neexistují žádné studie a podklady, podle kterých se pan ministr a jeho ministerstvo rozhodovali. Nikde není zohledněna změna průmyslu, příchod umělé inteligence a další věci, se kterými již okolní státy ve svých penzijních systémech počítají. Proč tolerujete zdražování? Proč stále přemýšlíte, komu kde co sebrat? Důchodcům zdravotně postiženým, živnostníkům, podnikatelům, zaměstnancům, prostě všem. Vy vůbec neřešíte problémy, se kterými se lidé dnes a denně setkávají. Vy jen hledáte nejjednodušší cesty, jak zalepit díry ve státním rozpočtu, které ale sami děláte. Neřešíte příčiny. Necháváte lidi krvácet a čekáte, až to někdo vyřeší za vás. Ale nevyřeší. Důchodcům jste již jednou peníze prostřednictvím snížení valorizace sebrali. Teď to chcete udělat znovu. Nemají peníze na to, aby zašli s kamarádkou na kafe, do divadla, aby si třeba pro takovou příležitost koupili něco nového na sebe. Jsou to lidé, kteří tu celý život pracovali, kteří budovali naši ekonomiku, pravděpodobně řada z nich neměla moc peněz ani dříve, měli ale alespoň nějakou náplň života. Teď nemají nic. To je to, co jste již udělali, ale vám to nestačí, vy v tom chcete dál pokračovat. Vyrábíte v České republice skupinu lidí, která v podstatě jen čeká na smrt. Při každém puštění zpráv v televizi, pokud ji tedy ještě mají a mají na poplatky, se jen děsí, co nového vymyslíte. Rozdělujete společnost. Tak to prostě není. A nás, když se je snažíme alespoň trochu chránit, nazýváte stále populisty. Jenže chránit a pomáhat těm nejohroženější, to by měla být vaše práce. Je povinností vlády postarat se o ty svoje občany, kteří to prostě sami z různých důvodů udělat nemohou. Máte jim pomáhat a zbytku společnosti vysvětlovat, proč je to potřebné. A to, že jsou nezbytné, by pro vás rozhodně neměl být argument. Ale kde je tahle - a znovu zdůrazňuji vaše - proklamace? Vy s námi nejednáte, jen nám předkládáte svoje šílené nápady a divíte se, že proti nim bojujeme, že pro ně nechceme zvednout ruku a že je tedy evidentní, že to, co si tu prosadíte, budeme buď my, nebo někdo jiný jednou měnit. To vám přijde správné a důstojné? Z velké části se vámi navrhované změny dotýkají současných důchodců. Lidé nevědí, co bude, nemohou se na to nějak připravit. A to je to, co já osobně vám vytýkám nejvíc. Není to žádná důchodová reforma, i když si na to hrajete. Změny, které děláte, jsou nesystémové. Neumíte řešit současnou situaci. Proč si tedy myslíte, že umíte řešit budoucnost? Neustále trvají problémy s výplatou dávek na úřadech práce, i když se přerozdělují z Prahy do Brna, jiné kraje. Snížilo se, ale ty fronty jsou tam stále.
Takže toto vše ve svém úhrnu samozřejmě snižuje prostor pro rychlejší růst spotřeby a investic, ale i mezd a platů, a tím i budoucích důchodů českých občanů. Nic z toho ale vláda Petra Fialy nedělá. A svědčí o tom i návrhy Fialovy vlády, které tady právě dneska probíráme na změny zákona o důchodovém pojištění. Prostě ty návrhy Fialovy vlády, a já myslím, že to tady popisuji poměrně podrobně a zcela věcně jsem to tady probral, tak jsou prostě z těch všech důvodů, které jsem uvedl, pro SPD nepřijatelné a nebudou mít naši podporu. A nejde z naší strany pouze o jednostrannou negaci. A samozřejmě celou řadu dalších našich návrhů představíme i příště, protože SPD má kompletní program na řešení budoucnosti České republiky a dobré životní úrovně pro všechny naše slušné občany.
Mám zde přihlášeného s faktickou poznámkou pana poslance Hayato Okamuru. Prosím, máte slovo.
A já jsem byl členem té delegace. A hovořili jsme právě o těchto věcech. Tak jsem jenom chtěl připomenout, že rozhodně tato cesta, které jsem se já osobně zúčastnil, měla velký smysl právě pro zajištění mezinárodní bezpečnosti našich občanů, a věřím tomu, že mám v tom shodu i s poslanci minimálně opoziční ANO, protože jeden z nich byl také členem naší delegace. Děkuji za pozornost.
Další s přednostním právem vystoupí pan ministr Marian Jurečka. Také nebudete vystupovat? Stahujete tedy svoji přihlášku? Připraví se paní poslankyně Jana Pastuchová. A ještě než vám udělím slovo, přečtu omluvy. Prosím, máte slovo.
Moc děkuji, paní předsedající. Co nás trápí tady v České republice dlouhodobě - jedna z nejvyšších inflací v Evropě, jedna z nejvyšších cen energií v Evropě, drahé potraviny, rekordní schodky rozpočtu a třeba nedostatek léků. A toto všechno je výsledek této vlády. Všechny tady tyto věci, které jsem tady jmenoval, tak strašně psychicky dopadají na seniory i na ostatní obyvatele České republiky, ale poněvadž ti senioři jsou skutečně v tuto chvíli jedny z nejohroženějších skupin, a za chvilku řeknu taktéž, proč a jaké jsou na to statistiky, tak mi opravdu leží na srdci, poněvadž pro mě nejsou tak jako pro tuto vládu senioři pouze nějakou účetní položkou. Podle tísňové linky seniorů dvakrát více seniorů si chce sáhnout na život, aby vyřešili svou zoufalou situaci. A to je asi na celé té situaci nejsmutnější. Vláda se snaží házet vinu za svou neschopnost na jednu zranitelnější skupinu za druhou. Vedle důchodců jsou to nyní nově, jak jsme si včera mohli přečíst, nebo předevčírem, zdravotně postižení. Máme rekordní schodek rozpočtu a tato vláda vzbuzuje pocit viny v důchodcích, že za to mohou oni. Toto je snad nejhorší na této vládě.
K tématu předčasných důchodů a údajné nutnosti zásadních změn v jejich nastavení z hlediska rozpočtových dopadů ještě doplním jedno vyjádření mluvčího Ministerstva práce a sociálních věcí z dubna letošního roku. A je to možná kouzlem nechtěného argument nikoliv na podporu vládního postupu, ale argument ve prospěch přístupu SPD k této problematice. Například v únoru roku 2023 bylo vyplaceno celkem 684 000 starobních důchodů, které byly trvale kráceny, protože byly přiznány před dosažením důchodového věku." Pokračuji v citátu mluvčího ministerstva: "Z pohledu dopadů do rozpočtových výdajů představují ti, kteří odešli do starobního důchodu předčasně a zatím nedosáhli důchodového věku, dodatečné náklady cca 800 milionů korun měsíčně. Na druhou stranu u těch, kdo již důchodového věku dosáhli, jsou v důsledku krácení předčasných důchodů výdaje nižší, než kdyby odešli až při dosažení důchodového věku. Konec citace mluvčího Ministerstva práce a sociálních věcí z dubna letošního roku. Jde tedy o jasné přiznání toho, že předčasné důchody, a to ani v době, kdy o ně žádá vysoce nadprůměrný počet osob oproti předchozím létům, nepředstavují pro náš stát z hlediska rozpočtové bilance žádný problém. Takže změna naprosto nutná není a jde jen o jeden z mozaiky vládních kroků směřujících proti celoživotně poctivě pracujícím občanům. To samé platí o vládním záměru na snižování budoucích valorizací důchodů. To je pro SPD nepřijatelné principiálně, sociálně i hodnotově. A tohoto jevu jsme právě vinou Fialovy vlády svědky v přímém přenosu. A právě toto nejvíce ohrožuje stabilitu našeho důchodového systému a působí to jak proti jeho ekonomické efektivnosti, tak i proti samotným základům přirozené společenské a mezigenerační sounáležitosti. Když hovoříme o vládních návrzích na změny v systému valorizací důchodů, tedy v překladu o vládních plánech na její výrazné a trvalé snížení, a tedy o plánech na trvalé snížení důchodů, což vláda plánuje u nových důchodů od roku 2026 ještě prohloubit tím, že jejich budoucí výpočet se stane nevýhodnějším než ten současný, tak musíme také velmi nahlas říci, že důchod přece není žádnou řadovou sociální dávkou, natož žádným milodarem od státu. Je to naopak pojistné plnění svého druhu, které si jeho příjemci za desítky let velmi tvrdě odpracovali a předplatili. A žádná vláda, ani ta současná, nemá právo jeho podmínky měnit v průběhu hry a toto plnění snižovat a vylepšovat si na úkor důchodců katastrofální rozpočtový schodek a státní dluh, který není zaviněn důchodci, ale z největší části právě diletantismem Fialovy vlády. Vážené kolegyně, vážení kolegové, prognóza vývoje a udržitelnosti našeho důchodového systému musí být zásadní otázkou politické debaty současnosti, ale debaty odborné, věcné a férové, kde budeme řešit záležitosti a problémy skutečně podstatné, a vláda musí hlavně říkat pravdu sobě a hlavně občanům. A je to i naprostá rezignace Fialovy vlády na jakoukoliv aktivní ekonomickou, hospodářskou, fiskální a rozpočtovou politiku a odpovědnost. Nejsme ani odsouzeni k jedinému možnému řešení, kterým je v podání politiků vládní koalice zvyšování hranice věku pro nárok na odchod do starobního důchodu. Prioritně je třeba legislativně vyřešit možnost dřívějšího odchodu do důchodu bez jakéhokoliv jeho dalšího krácení u zaměstnanců ve fyzicky náročných a stresujících profesích. U důchodového systému a jeho potenciálních úprav, ať už jim budeme říkat důchodová reforma, nebo ne, to platí dvojnásob. Tak pojďme začít třeba jedním krátkodobým, ale nesmírně důležitým opatřením. Zcela klíčovým krokem k posílení našeho důchodového systému a zlepšení bilance důchodového účtu by byla reforma systému exekucí. Pokud toto vezmeme vážně, nebude vůbec nutné jakkoliv zvyšovat věk odchodu do důchodu nad současných 65 let, což v SPD zásadně odmítáme. Sem jednoznačně spadá parametr počtu plátců důchodového pojištění, který musíme různými způsoby zvyšovat. A rovněž sem patří, což vláda úplně ignoruje, vývoj a stav makroekonomických ukazatelů, na prvním místě jednoznačně výše a míra inflace, potom míra nezaměstnanosti a sekundárně i vývoj objemu hrubého domácího produktu. Hovořil jsem už o statisících občanů v exekucích, kteří za žebráckou mzdu, zvláště když mají rodiny a děti, pracovat nemohou. Ulevme jim trochu, poslouchejme je v tom, co by jim pomohlo, a neházejme jim klacky pod nohy. Ale z dlouhodobého hlediska je alfou a omegou ona prorodinná politika. Co to obnáší? Výraznější daňová zvýhodnění na děti, zejména na třetí a další dítě v rodině. To říkám tu představu SPD, vyšší slevu na manžela či manželku pečující o malé děti, kterou teď vláda navrhuje významně omezit, což je ze strany Fialovy vlády vyloženě protirodinné opatření. O vyšší příspěvek na dítě v těchto rodinách a o zvýšení hranice koeficientu životního minima, od které má rodič na přídavek na dítě právo. Za SPD jsme přesvědčeni o tom, že se nám to mnohonásobně v budoucnu vrátí. Zásadní musí být podle názoru SPD kroky směrem k ukončení současné nedostupnosti bydlení pro mladé rodiny s dětmi.
Pan ministr vyměnil ředitele Úřadu práce, a i to velmi pochybným způsobem, a to bylo vaše řešení. Lidem, kteří již mají nárok na penzi, jen nemají výměr, přicházejí upomínky za nezaplacené zdravotní pojištění. Vy jste se za to omluvili, pan ministr Jurečka i pan premiér - a to má stačit? S tím mají ti lidé, kteří jsou kvůli vám ve stresu z upomínek úřadu, vystačit a žít? Z vaší omluvy? To je vaše velké selhání. To vy jste lidi vyzvali, aby šli do předčasného důchodu. To kvůli vám teď úřady nezvládají. Senioři vás nezajímají, berete jim, co se dá, slevy na jízdném, peníze, potýkají se s výpadky léků. Místo abyste za ně, pane ministře, bojoval, sám ještě přicházíte s návrhy vašeho ministerstva, kde jim vzít. Vy se orientujete na dílčí kroky a ne na důchodovou reformu. Nepředložili jste opravdu žádné analýzy a varianty. Vždy něco vypustíte, vypustíte informační balonek nebo váš oblíbený signál a čekáte, co to udělá. To je ten hezký balonek. Pak tu máme zase ten ošklivý balonek. Je pravda, že jsme to ještě neviděli, ale média nám řeknou vše, čerpám z médií. To je ten ošklivý balonek. To jsou peníze, které, ano s podporou státu, si naspořili ti lidé, ale uzavírali to s tím, že tam jsou nějaké podmínky. Možná s nimi mají jiné plány. Kde berete odvahu, nebo budete brát odvahu jim diktovat, na co a kdy je použít? Co když je chtějí použít třeba na zateplení nebo na něco jiného? Třeba chtějí využít váš vlastní program Zelená úsporám pro seniory, aby snížili svoje výdaje za energie. Ovšem jiné úspory než důchodové spoření nemají, protože padly na energie už teď. Vy jim řeknete ne, ze svých úspor na stáří to zaplatit nesmíte, z těch můžete čerpat jen po částkách. Zvyšování věku pro odchod do důchodu. To je podle mě další šílený nápad z vašeho pera. Argumentujete průměrnou délkou dožití. Já bych asi takto mohla pokračovat dále, mám toho ještě víc. Ale určitě budu ráda, až se tady vyjádří i mí další kolegové, kterých je myslím ještě dost.
Nyní je s faktickou poznámkou přihlášen pan ministr Jurečka, následuje paní poslankyně Adámková s faktickou poznámkou. Prosím, máte slovo.
Děkuji, vážená paní předsedající. Já si dovolím stručně reagovat, pouze aby tady paní kolegyně poslankyně Pastuchová dávala ty informace opravdu pravdivě.
Paní poslankyně Adámková s faktickou poznámkou. Následuje paní poslankyně Pastuchová. Prosím, máte slovo.
Takže místo aby řešili dostupné bydlení, a to neřeší a nic nepřipravují a byla to prázdná slova a evidentně to už ani nevyřeší, jak to tak vidím, protože do voleb jsou dva roky a něco, tak to už je evidentně marný, byla to lež, tak to už můžu říct teď, protože když to vidím, tu pětikoalici, tak k žádnému zásadnímu zlepšení dostupnosti bydlení nedojde za Fialovy vlády, protože Ivan Bartoš nemá připraveno vůbec nic. No ale to, co připravil, je rušení rodných čísel a jejich nahrazení jakýmsi identifikátorem za 56 miliard korun. Za astronomických 56 miliard. No tak já se nebojím říct, že je to tunel Fialovy vlády na peníze občanů. Protože od příštího roku mají začít úřady veřejné správy měnit rodná čísla občanů za nové identifikátory, které již nebudou obsahovat údaje o datu narození nebo pohlaví občana. Efekt tohoto opatření, které na vládní úrovni prosazuje Ivan Bartoš z Pirátů, na zlepšení životů lidí a fungování veřejné správy, tento efekt bude nulový až záporný.